Určitě jsme si tím nebyli před dvěma hodinami jistí, a to je určitě gesto dobré vůle. Za další, skutečně se tady nejedná prosím o nějaký ideologický krok nějaké skupiny KRIT a podobně.
S přednostním právem se ještě před přestávkou hlásil pan ministr Bartoš? Paní poslankyně, chcete vystoupit? Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
... pánové, vážená paní předsedající. My bychom chtěli jenom říct, že podporujeme samozřejmě tento sněmovní tisk, protože se jedná o nápravu, kde by měly být všem fyzickým osobám zřizované datové schránky. Ale naším cílem hlavně bylo, aby veškeré datové schránky byly na základě dobrovolnosti.
Prosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili, tak aby jak pro vás, tak pro pana zpravodaje to bylo snesitelné.
A pak bych ho tedy žádala o upřesnění, protože těch problémů asi bude velmi hodně.
Děkuju pěkně, zatím jste byla poslední přihlášená.
Prostou matematikou je jasné, že naše pozměňovací návrhy podpořeny nebudou, proto nebudu plýtvat svou energií na to, abych vás žádal o jejich podporu. Nicméně chci zopakovat nějaká fakta, protože tu možnost zatím ještě mám, tak jí využiji. Největším argumentem koalice je, že fyzické osoby, zejména senioři, nejsou natolik gramotní, aby mohli datovou schránku používat. Toho se nejvíc bojím, přijde mi to velmi nebezpečné a trochu mě děsí, kde všude vidíme ruské špiony a ruské šváby.
Hlásí se někdo další do rozpravy? Přihlášen, ano, pan ministr Bartoš.
Děkuji za slovo. Jsou k ní adekvátní kampaně, jak v soukromém sektoru, například u bank, tak ve státním sektoru, ať už to je vnitro, ať už to je Česká pošta, takže prosím, nedávejme tyto dvě věci do souvislostí. Druhá věc, která tady zaznívá, a já se k tomu vyjádřím, měli bychom se dívat na všechny případy, kde operujeme dobrovolností a povinností, pokud možno stejnou optikou. Co to znamená? Díky za eRecept, ale my jsme zažívali vlastně takovou podobnou věc a já jsem zde vystupoval hodně proti tomu. Byla to otázka automatického sdílení lékových záznamů při návštěvě doktora.
Děkuji za ten obrovský zájem o náš lidovecký program pro rodiče a rodiny. A my budeme rádi, když všechny ty priority našeho lidoveckého a vládního programu potom také podpoříte. Tak prosím, tohleto je skutečně velké pokrytectví. Ale co mi vadí, já respektuji, uznávám komentář toho vystoupení, můžete mít na to jiný věcný pohled, to je všechno v pořádku. Ale to, co jste řekla na konci, tak to je naprostá lež! Tak prosím pěkně, tyto lži tady skutečně neříkejte!
A nyní dle pořadí paní místopředsedkyně Richterová, a než jí dám slovo, načtu ještě jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Bělohlávková od 14 hodin z pracovních důvodů.
Já děkuji velmi za slovo. Srdečně zdravím, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já rozhodně začnu pozitivně, protože chci ocenit jedno ocenění, které tady zaznělo, a to že pan poslanec Juchelka ocenil průběh digitalizace dávek. Co maličko nezaznělo, bylo, že to je přece věc, co tady roky chyběla, že to je něco, co se za ty minulé roky minulých vlád nestalo. Stejně tak jako je nesmysl to, že by zástupci dnešní opozice byli jediní, kdo si všímají toho, co se děje. Já osobně se téhle oblasti věnuji roky, hodně mi na ní záleží, a proto mi záleží i na tom, aby se tady říkala pravda. První je možná zdánlivá drobnost, ale v průběhu své řeči pan poslanec Juchelka řekl něco ve stylu: moje je tato mimořádná schůze Sněmovny. Ještě jednou to řeknu - moje. A tak to přece vůbec není. Paní předsedkyně Schillerová zdůrazňovala svobodu volby, znělo to hezky - nechte to na těch ženách, říkala. O žádnou debatu vy, kteří jste zde byli v minulém období, pamatujete si to myslím, jste nestáli, žádná debata o automatickém valorizačním mechanismu se nevedla, byť bych si to bývala velmi přála, a ten návrh, který prostě podstatou věci by znamenal zohledňování inflace u rodičovského příspěvku, jste prostě v 239. hlasování 6. listopadu 2019 jednoduše zamítli. A druhá věc, která je možná ještě flagrantnější, je, že jste tehdy nechtěli debatovat a jednoznačně jste zamítli i tak základní věc, jako bylo navýšení měsíčního limitu u toho rodičovského příspěvku. Protože tím, že to hnutí ANO tehdy přijalo velmi negativně, mimochodem jako i tehdy téměř celá ČSSD, tak se vlastně vyjádřilo proti svobodě volby těch žen. Ještě tedy uvedu, že samozřejmě, aby to nevypadalo tak negativně, tak to nejčastěji bylo zdržení, ale to je v praxi také NE, to nepřispěje k tomu přijetí. Prosím vás, podle mě všichni, kdo se té oblasti věnujeme, tak víme, že úřady práce mají obtíže dlouho. Jenom namátkou, už třeba na začátku roku 2018 jsme řešili hodiny a hodiny čekání na některých konkrétních pobočkách, řešili jsme to i na výboru pro sociální politiku, kde jsem tehdy, pokud mě paměť neklame, iniciovala i celé usnesení k té neutěšené situaci, protože jsem si přála, abychom to řešili společně a systémově. Proč to zdůrazňuji? Od té doby se prostě ty obtíže opakovaly, problémy kumulovaly, a možná mnozí znáte to pořekadlo o rybě a hlavě. Prostě když někde se systémově opakují problémy, tak je potřeba na to myslet. Já jenom připomenu, co říkal pan ministr, jaké byly odměny pro pracovníky v přímé linii, pro pracovníky na přepážkách, pro ty, jejichž práce si myslím úplně každý váží, ale prostě když se opakují problémy určitého úřadu, tak je potřeba hledat systémovější řešení. To se v minulých letech rozhodně nestalo. A poslední, čtvrtá věc, kde si myslím, že je potřeba to věcně uvést na pravou míru, že tady zaznělo o stoupajících cenách léků v dopise, který četl pan poslanec Juchelka. Takže to jenom prosím, nenechte se strašit, pohlídejte si svůj nárok, že dostanete ty peníze zpátky. Může to být problém u lidí, kteří nemají bankovní účet, čili nejčastěji u seniorů, aby si prostě vyzvedli složenku, pojišťovny jim to tak totiž posílají. Tak to by byly poznámky k tomu, abychom prosím tady neříkali nepravdy, aby si prosím ti, kdo jsou dnes v opozici, vzpomněli, jaké byly jejich činy, když byli ve vládě. To bude moje poslední poznámka dnes. Já jsem prostě hrdá na to, že společně děláme ve vládě tuhle věc, která pomůže rodinám s dětmi, protože to je něco, kde máme dluhy v předškolní péči. Je to téma dříve nazývané Tagesmutter po vzoru německy mluvících zemí, kde to funguje roky. Ale vzhledem k tomu, jak byla pojata tato mimořádná schůze, tak se obávám, že to bohužel, a je mi to líto, ponejvíce vypadá, že hnutí ANO prostě účinně používá svůj pověstný dvojí metr.
Pan ministr ruší svoji přihlášku.
Kdybyste normálně s námi komunikovali, kdybyste se s námi bavili, kdybyste ty věci s námi diskutovali, a ne pořád okopávali kotníky a prsili se, jak vy to děláte dobře, jak vy řídíte ty finance a tak dále. Protože jsem také byla ve velkých problémech a chápu to, že jste ve velkých problémech. Ale my na rozdíl od vás jsme tady nevyhráli volby s tím, co jste naslibovali lidem, a pokračujete v té rétorice. Přečtěte si zprávu Národní rozpočtové rady a podobně. No, mluvil jste tady o ženách na mateřské dovolené. Tak já věřím, že to budete umět se stejnou intenzitou hlasu vysvětlit i ministrovi financí Stanjurovi, který zatím ve veřejném prostoru říká něco jiného. Byla to naše vláda, která zvedla rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc. Proč také ne. To byl správný krok. Udělal hodně. On velmi s námi spolupracoval, s naší vládou. Velmi chodil s různými podněty a my jsme mu naslouchali. Od roku 2021 došlo ke zvýšení, neříkám nějakému dramatickému, ale k mírnému zvýšení porodnosti, která v těch předcházejících letech poměrně stagnovala. Ta maminka si sama rozhodne. To znamená, nechte to prosím na těch ženách. Nechte to na nich. Otázka je, prostě jestli když půjde do práce, tak zda jsou vytvořeny podmínky. My jsme se snažili. Navýšili jsme dotační programy na školky, prstenec kolem tady ve Středočeském kraji a další bych mohla jmenovat. Náš bývalý ministr školství Robert Plaga za to velmi bojoval a mívali jsme x různých střetů, kdy jsem uznala jeho argumenty, a samozřejmě v rámci vlády jsme to řešili. Snažili jsme se. To je samozřejmě nikdy nekončící práce. Tady nepomůže lidem to, jestli ten to dělal lépe, anebo ten to dělá hůře. Tady pomůže lidem to, kam se posunujeme. My jsme se někam posunuli a vy v tom máte pokračovat. To by bylo cenné, co byste tady vy řekl, pane ministře. Kdybyste řekl ano, tady bylo něco a já teď na to navážu a pokračujeme tak a tak. To, že tady haníte - skoro hodinu jste mluvil, nebo 45 minut, já jsem to neměřila, haníte jenom vládu Andreje Babiše, to vám opravdu u těch lidí žádné body už dnes po roce vládnutí nepřinese. Takže my máme flexibilní rodičovský příspěvek. Ta maminka může být doma tak, jak si to naplánuje. A když je chce vracet do pracovního procesu, tak ať se vytvoří dostatečná infrastruktura pro ty maminky. A mnohdy to, že aby si zaplatila chůvu, to prostě není řešení. Takže to byla ta cesta, kterou jsme se snažili řešit. Řešili jsme ji, do toho samozřejmě covid, nevymlouvám se, ale vy byste v tom měl pokračovat, a ne jenom očerňovat naši vládu, že prostě neudělala to či ono. No, nevěřím ministrovi financí, on tu není, takže se ho zeptat nemůžu. A to by byl velmi špatný krok. Dokonce tím nosičem, kdybychom spolupracovali, může být i tento poslanecký návrh Aleše Juchelky a spol. a ten se může opravit pozměňovacími návrhy. Místo toho jsem slyšela, co všechno jsme udělali špatně, co všechno nefungovalo, jak se psaly dopisy. Ano, protože to byl prostě Andrej Babiš, který ty problémy řešil. No a ještě jste tady mluvil o Maďarsku, Polsku a Slovensku. Tak si to prosím zasaďme do kontextu. Začnu Maďarskem. Nakonec jste stejně snížili spotřební daň, sice o naprosto marginální částku, které si nikdo nevšiml, ale šli jste částečně naším doporučením. Kolik teď je průměrná cena pohonných hmot? Ano, Maďaři udělali 28 korun, to určitě podsekli. My jsme také nemluvili o 28 korunách. My máme v dohledatelných zdrojích 36 korun. A říkali jsme - na omezenou dobu, než se ty výkyvy srovnají. Takže my tady se vysmíváme - vy se vysmíváte, my ne. To všechno já chápu. Vy jste tady o tom jenom mluvili. A naši lidi platili až 50 korun za litr. Vy jste si vybrali teď Maďarsko, že má problémy. Já to nepřeju Maďarsku. Ale podívejme se třeba na pokles reálné mzdy. To vy víte, pane ministře. Ale v Maďarsku není pokles reálné mzdy. Takže ono nevytrhávejme jedno. Pak říkáte Polsko. Asi zřejmě jste měl na mysli kritiku nulové DPH na potraviny, protože jinak nevím, co byste kritizoval tak zásadního. A je to samozřejmě cesta. Proč naši občané jezdí nakupovat potraviny do Polska? Ale co je nejhorší, oni jezdí do Rakouska, jezdí do Německa, kde je úplně jiná kupní síla. To mně tedy hlava nebere, jak se říká u nás v Brně. A říkáte na úkor zadlužení. No, ono - já si vzpomínám, vy jste tady stál jako opoziční politik a tady jste mě, hledám nějaký hezký výraz, tady jste prostě mě kritizoval a četl jste mi tady různé dopisy od podnikatelů. Říkal jste, že to je málo, že oni nemohou přežít. A já teď slyším jiné reakce, když jdu mezi lidi. Já slyším poděkování. A je otázkou, jestli to přežijí, jestli přežijí politiku vaší vlády. A neříkám na všechny, na základní. Prostě to byla ta debata. Takže to jsme taky... takže Polsko také jste tady zdehonestoval. Pamatujete si ten - jak jsme tady poslouchali? Přece memorandum není cár papíru, memorandum je něco. To byla nějaká dohoda, kterou teď od 1. ledna naplní. A vaše argumenty taky nechápu. Děkuji vám, že jste přišel. To je fér, abyste tu byl, slyšel ty naše argumenty, reagoval na ně. To je určitě dobře. Ať taky ocením něco. Ale já jsem čekala, že prostě řeknete: Ano, rodičovský příspěvek je pro nás lidovce priorita - to jste řekl - proto udělám tehdy toto, toto, toto. Teď to nechci udělat proto, proto a proto. Protože lidé nás sledují. Lidé mi píší každý den kvůli rodičovskému příspěvku. Anebo řeknete - tak mluvil jste o příspěvku na péči, tak řeknete ano, s tím uděláme toto a toto. Mluvil jste o úřadech práce, tak tam jsem to zajistil takto a takto.
Děkuji.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Děkuji. Dobrý den všem, pane ministře, i vám. Zde by možná mohlo být příslušné tabulkové služební místo v Hradci. Víte, my na Rychnovsku máme velmi špatné zkušenosti se slučováním s Náchodem. A teď se obávají, že slučování v HZS bude stejně neúspěšné.
Slova se ujme pan ministr Vít Rakušan, prosím.
Děkuju vám za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, samozřejmě jsem si zjišťoval i váš volební obvod a tušil jsem pravděpodobně, kam bude ten dotaz mířit. Dovolte mi tedy předat informace, které k dané funkční změně mám k dispozici. Územní odbory v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky obecně jsou organizační části sboru a jsou zřízeny na základě rozhodnutí generálního ředitele, tedy jsou zřizovány interně. Nejedná se o žádnou povinnost vyplývající ze zákona. Jedná se o historicky vytvořenou a praxí osvědčenou strukturu, která teritoriálně kopíruje převážně části území okresu. V rámci HZS České republiky jsou zřízeny územní odbory na úrovni okresu, kde ne každý územní odbor má svého samostatného ředitele, a některé územní odbory jsou již sloučeny. Jako příklad takového sloučení bych uvedl územní odbor Kladno - Rakovník. Zejména se jedná o zajištění činností integrovaného záchranného systému a jednotlivých služeb u HZS České republiky - strojní, chemická, technická. Na základě posouzení generálním ředitelstvím generální ředitel tuto změnu k datu 1. 1. 2023 schválil. Tato změna nemá žádný dopad a vliv na činnost jednotek požární ochrany v rámci plošného pokrytí HZS Královéhradeckého kraje, pouze se jedná v souvislosti s dalšími změnami na úseku integrovaného záchranného systému o optimalizaci a řádné zajištění činností v rámci tohoto regionu. Tato změna nemá dopad na činnost jednotek, tedy občané ani další subjekty tuto změnu na provozu funkčnosti HZS daného kraje nepocítí. Jedná se o funkční změnu, která, jak bylo řečeno, je v rámci kompetence HZS České republiky, a jedná se tedy o vnitřní strukturu členění sboru. Jak bylo řečeno, jsou případy, kdy takové uspořádání funguje, a dané územní odbory fungují stále stejně výkonně a v zájmu bezpečnosti občanů České republiky daného regionu. Základním předpokladem, základní premisou sloučení, případně zachování samostatného územního odboru je, že musí mít nejméně tři stanice na svém území, což například územní odbor Rychnov nad Kněžnou nemá, má pouze dvě stanice. Touto koncepcí bude nastaveno organizační členění v rámci celého Hasičského záchranného sboru České republiky.
Také děkuji a vnímám, že je zájem o doplňující otázku - prosím.
Děkuji. Nyní spíše konstatování.
Paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, já skutečně o žádném kuloárním šuškání nevím. Potom jako ministr, případně generální ředitel Hasičského záchranného sboru ty procesy můžeme dobře a bedlivě prověřit. Reagovat na šuškání je poměrně obtížné.
My se přesuneme k další interpelaci. Poté se připraví paní poslankyně Karla Maříková.
Já bych to skoro ani nenazval interpelace, ale spíš taková pobídka k řešení. Obrátil se na mě jeden klient, ale evidentně nebyl jediný, který si koupil vozidlo, a teprve až po tom nákupu zjistil, že je na něj exekuce, a ten exekutor na něj hned naběhl. Přišel jsem na to, že ta praxe nebyla na jednotlivých dopravních úřadech na jednotlivých magistrátech jednotná. V roce 2009 došlo dokonce k tomu, že nějaký exekutor uložil pokutu městskému úřadu, že tento úřad odmítl zanést do registru vozidel údaje o tom, že majitel vozidla je v exekuci.
Ale určitě, pokud ji použijeme, a použijeme, tak určitě se to nestane v nějaké situaci, kdy se tady budeme bavit o lidech upoutaných na lůžko, o sociální podporách, o matkách s dětmi, o samoživitelkách, seniorech a podobně.
Pane předsedo, prosím, nepokřikujte na sebe vzájemně. Děkuji. Znovu zagonguji. S přednostním právem pan předseda Okamura.
Hnutí SPD navrhlo zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Takže teď bude ta schůze ukončena, protože vy jste se záměrně nepřihlásili. Pak tady předseda poslaneckého klubu Jakob lhal.
Nechte domluvit pana předsedu.
V opozičním okénku byly pouze dva návrhy SPD, takže nelžete! To znamená, vy jste se ještě vysmál do obličeje, doslova vysmál těm milionům lidí, kteří mají příbuzné v rodinách, kteří mají zdravotně postižené lidi a potřebují zvýšení rodičovského příspěvku. Ale ti lidi musí každý den, každý den dneska potřebují peníze a kvůli vaší vládě nemají.
Já na to jenom navážu, poněvadž to opoziční okénko je skutečně...
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 45. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Adámková Věra - zdravotní důvody, Babiš Andrej - pracovní důvody po celý jednací den, Adámková